Návrh byl zamítnut. Končím projednávání tohoto bodu.
Já se ještě hlásím jako předseda klubu s přednostním právem. Myslím si, že jsme vyvodili adekvátní a dostatečné závěry v této oblasti ve vztahu k tomu, aby začala řádně fungovat epidemiologická komise, abychom se lépe připravili, aktualizovali plány na základě toho, co jsme se naučili z epidemie, dopracovali strategii testování a všechny ty další body, které jsme tady schválili.
Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a to je bod Skupiny občanů, kterým se nedostalo pomoci Poprosím paní navrhovatelku. A poprosím vás všechny v jednacím sále, kteří chcete zůstat a poslouchat, abyste tady zůstali a poslouchali, ale v klidu prosím. A kdo chcete řešit jiné věci, tak je řešte prosím v předsálí.
Stále Česká republika není na té kapacitě, která by se dala vypnout a zapnout. Je skutečně důležité posílit možnosti testování včetně zapojení ne komerčních laboratoří, ale laboratoří u fakultních nemocnic a mít kapacitu testovat skutečně, pokud to bude nutné, desítky tisíc testů denně. Ten potřebný odhad je zhruba ke 20 až 30 tisícům. Tyto kapacity nikdy nebyly využity. Já jsem nyní poslal informaci 106 na některé instituce spolu s poslankyní Olgou Richtrovou a svými kolegy, jakým způsobem a od koho poptávaly naše nemocnice. Není to žádná buzerační věc, já chci jenom ukázat, když Česká republika má kapacity v odborných zařízeních při svých institucích, proč tato nebyla v danou chvíli zapojena. Na internetu je iniciativa Laboratoře proti koronaviru, kam se přihlašovaly příslušné laboratoře po celé České republice, a jenom co jsem se bavil s lidmi, kteří realizovali přípravy zde v Praze v nemocnici na Karlově náměstí, tak požadavek na testování k nim šel v řádu jednotek testů denně, třeba dva testy ráno, dva testy odpoledne, vyhodnocení. Myslím si, že je škoda, pokud máme odborné kapacity při institucích, jejichž je zřizovatelem stát nebo nějaká samospráva, aby tyto nebyly využity. Toliko za mě na úvod, my ta jednotlivá usnesení k jednotlivým bodům budeme přednášet v průběhu dne a věřím, že se na spoustě věcí shodneme.
Já vám děkuji. Pan poslanec Stanislav Juránek dnes z celého pracovního dne z pracovních důvodů.
Já nechci tady nikoho poučovat, na to jsou tady odborníci jiní v této Sněmovně, ale každopádně pan předseda Bartoš hovořil o tom, že máme 400 mrtvých na milion obyvatel v České republice. Tak jenom ať skutečně jsme korektní, na světě jsme na 55. místě, pokud jde o počet úmrtí v Evropě na 30. místě. Faktická, já vás nechám reagovat.
Já jsem si tohoto svého přeřeknutí vědom, já už jsem se hlásil ihned, ano, skutečně, je to 30 mrtvých na milion obyvatel, je to o řád úplně jinde, já jsem se přeřekl, není to, že bych se pohyboval v nějakých jiných číslech.
Pan poslanec Josef Hájek, faktická poznámka - stahuje. Takže s přednostním právem pan poslanec Radim Fiala, připraví se pan místopředseda a pak vy.
Podle mě to byla opatření včasná, byla to opatření, která zabránila daleko rozsáhlejšímu výskytu koronaviru v České republice, a přes drobné detaily, o kterých můžeme diskutovat do budoucna, abychom se z nich poučili, si myslím, že to vláda zvládla dobře. My nechceme za každou cenu jenom kritizovat. Chceme být konstruktivní opozicí, a když je něco dobře, tak si myslím, že bychom to měli říct. Daleko později. Takže zde až na několik detailů v té zdravotnické části si myslím, že Česká republika v této věci uspěla. My jsme jako hnutí SPD opatření vlády vždycky podporovali a jsem přesvědčen, že i v budoucnu jsme si schopni s takovou zdravotní krizí poradit. Nicméně vláda podle mě zvolila nešťastný způsob. Způsob administrativní - byrokratického vyplňování formulářů, schvalování, podepisování, kontrolování a podobně. Výsledkem toho je, že společnosti, které požádaly naprosto oprávněně podle mého názoru o finanční pomoc v březnu tohoto roku, tak ještě dnes ty finanční prostředky nemají. To je jedna podle mě důležitá pomoc, kterou vláda neudělala. Bohužel v současné době zase se stává to, že u některých společností začíná vznikat druhotná platební neschopnost, a tento problém se začíná řetězit. A samozřejmě pokud neplatí faktury, tak ale ty ostatní firmy mají povinnost odvést daň z přidané hodnoty.
Je mi tedy velmi líto, že musím využít toho závěrečného slova. Už jsem nepředpokládala, že budu hovořit, ale předpokládala jsem, že paní ministryně Schillerová zareaguje. Nemohu poprosit o reakci na svoje otázky?
Děkuji. Prosím, paní ministryně s přednostním právem.
Nastavovali jsme formy pomoci pro ty nejzranitelnější. Ale chtěli jsme prostě zacílit tu podporu na ty nejzranitelnější. Poslanecká sněmovna tady prosadila pedagogické pracovníky, potom prosadila, tuším, pěstouny, pokud se nemýlím, ale kde by byla ta hranice? Já vím, že tak jak to podáváte, to může znít nespravedlivě, ale musí tam být nějaký systém. To já prostě dělat nebudu a nedělám.
Prosím.
- který by byl v gesci Ministerstva práce pro tuto skupinu lidí.
Děkuji a budeme pokračovat v podrobné rozpravě, do které jsou tři přihlášení.
Děkuji, pane předsedající. Jak už jsem odůvodnila v obecné rozpravě, tak si dovolím navrhnout dva návrhy na usnesení. A druhý návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna
Prosím, pokračujte.
Žádné takové lety provozovány nejsou. Dokonce do Ostravy teď létá LOT. A potom samozřejmě to není jenom z Prahy, ale je to také z Varšavy, Paříže, Budapešti atd. Bylo mi oponováno, že se může jednat o strategickou firmu, protože se ve strategických dokumentech České republiky, ve vládním koncepčním dokumentu Koncepce letecké dopravy pro období 2016 až 2020, uvádí následující: Vzhledem ke strategickému významu obchodní letecké dopravy... a tak dále z pohledu České republiky bude potřebné podporovat existenci vyvážené struktury českých leteckých dopravců... a tak dále. Protože tam je napsáno českých společností, ne čínských, ne nizozemských, ne z Britských Panenských ostrovů. Strategický podnik je takový, který je nenahraditelný, například infrastruktura elektřiny, vody. Umím si představit, že se bude hovořit o opravdu velkých společnostech, jako je Lufthansa nebo Air France. Národní letecký dopravce. Smartwings ani ČSA nejsou národním leteckým dopravcem. Takže to by šlo považovat za fatální selhání vlády České republiky při ochrany bezpečnostních zájmů našeho státu. Na závěr. Aby to nebylo jenom čistě negativní, že něco nechceme, něco nechceme. Ten svět se změní a není vhodné ze sentimentu držet při životě podniky, které prostě dříve byly užitečné, ale v novém světě po krizi nebudou nějakou dobu fungovat. Ale nyní musíme opět ty volné trhy využívat více a více. Jak je tou koronavirovou krizí zasaženo, protože jak už jsem říkal, celé letectví prochází řadou problémů, a co jsou ty nejvýhodnější scénáře na jeho pomoci. Nemám s tím žádný problém, ale do takového programu se může přihlásit libovolná letecká společnost. Nebránil bych se tomu, aby stát odkoupil ochrannou známku ČSA a spolu s tím i práva na lety do Ruské federace, které jsou založeny v bilaterálním ujednání mezi Českou republikou a Ruskou federací. Nic z toho vláda neudělala. Máme pouze mediální vyjádření, rozhovory s panem vicepremiérem Karlem Havlíčkem a nějaké další rozhovory s paní ministryní financí Schillerovou, vicepremiérkou, a také se k tomu vyjadřoval pan premiér. Dámy a pánové, já si uvědomuji, že jsem mluvil o něco déle. Ještě se nám to protáhlo o obstrukci ze strany pana předsedajícího. Uvědomuji si, že tato kauza má celou řadu nemravných a sporných bodů, takže já jenom velmi stručně shrnu. Já bych poprosil, aby ty komentáře z pléna nezaznívaly tak hlasitě. Tři body: Za žádných okolností nejde považovat Smartwings za strategickou či národní firmu. Za druhé. Nevíme, kdo by čerpal ty peníze, a nitky vedou do nechvalně proslulých daňových rájů. A proti těm se hlasitě čelní představitelé hnutí ANO v kauze lithium vymezovali, ale také představitelé KSČM. A já se domnívám, že by současní akcionáři, například pan Šimáně či čínské ministerstvo financí měli dát vlastní prostředky na záchranu této společnosti. Děkuji za pozornost.
Přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Marek Výborný od 19. hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Koten do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů.
Mé dotazy budou směřovány stěžejně asi k panu ministrovi zdravotnictví, protože pana ministra vnitra tady nemáme. Já jsem si dohledával usnesení, která se toho dotýkala, což pravděpodobně bylo asi to březnové, na které jste se odkazoval v rámci řeči zde. Já jsem se jenom chtěl zeptat, proč jste nepostupovali v součinnosti s Ministerstvem vnitra, protože... případně nenechali ten nákup, když už to tedy bylo rozjeto, bylo rozjeto i výběrové řízení, proč to nezůstalo tedy na té Správě hmotných rezerv?
Tak. Já bych vás poprosil všechny, abyste se ztišili, budeme hlasovat o posledních čtyřech usneseních, která jsme dopoledne nedohlasovali. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se prosím svými kartami. Pokud možno se usaďte na svá místa a budeme hlasovat.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.
Hlasování pořadové číslo 17, přihlášeno 122 poslankyň a poslanců, pro 46, proti nikdo. Pan předseda Stanjura jde zkontrolovat hlasování. Paní poslankyně Monika Oborná ruší svou omluvu dnes. Tak pan předseda Stanjura.
Pane předsedo, fotit se, když přebíráte dar, to se vám líbilo. Ale abyste podpořil normálně slušnou lidskou žádost poděkovat za bezplatnou pomoc, to jste se hrdinně zdržel.
Pokud to měl někdo jinak, je to asi jeho osobní věc, ale my jsme tak byli vychováváni doma.
Pan předseda Vondráček, připraví se pan ministr zahraničních věcí a pan předseda klubu Bartošek.
Všechny dary, které vláda obdržela, za všechny poděkovala. A jestli kvůli mně jste si šel kontrolovat výsledky hlasování a tak dlouho to trvalo, to jste se mě mohl zeptat, já bych vám to řekl.
Já bych chtěl říci, že za ty dva měsíce, co jsme zde i spolu ve Sněmovně strávili, občas v menších podmínkách, se skutečně odvedla celá řada práce, ale celá řada věcí se i nepovedla. My jsme předložili a panu premiérovi dali ten plán Budoucnost řešíme teď a musím říci, že jsem rád, že podle některých kroků, zejména ve věci přípravy na druhou pandemickou vlnu, vláda už postupuje. Ale mohlo se udělat více. Já si myslím, že to často bylo na úkor těch dlouhohodinových televizních prezentací a tiskových konferencí. Vláda mohla být rychlejší, flexibilnější, chytřejší, více nápomocná různým skupinám. Já bych se chtěl vyjádřit krátce ke zdravotnictví, protože to není otázka nákupu zdravotních pomůcek, ale v médiích často zaznívá, že jsme byli ti nejlepší. Nelze říci, že bychom byli na evropské špici, i když ze zdravotního pohledu a počtu nakažených a lidí, kteří zemřeli, jsme měli dobrá čísla. Když se podíváme na počty mrtvých v přepočtu na milion obyvatel, jsou na tom lépe země nejen Lotyšsko nebo Litva, ale i naši sousedé. Česká republika je celoevropsky kolem 20. příčky s číslem 400 mrtvých lidí na milion obyvatel, takže neusněme na vavřínech. Česká republika není nejlepší v rámci zemí na evropském kontinentu. A pokud bychom čelili na podzim nějaké další vlně covidu - a je předpokládaná - měli bychom se na to připravit. Já si myslím, že jedna ze zásadních věcí je otevřenost a informovanost, a to jak politiků, kteří sedí ve Sněmovně, vládních politiků, opozičních politiků, tak i veřejnosti. My jsme žádali tyto informace, poslanci na ně mají ze zákona nárok. Vždyť to je přece přesně obráceně. Venku, kde lidé se mohou vyhýbat, přece nemusí nosit roušky. Je to tak, jak tady i pan ministr tuhle říkal, nicméně oni je sundávají při vstupu do interiéru, kde se potkávají s jinými lidmi. To je zásadní problém. Je skutečně důležité, aby každý věděl, co kdy platí a jak se bude postupovat. Já si myslím, že důležitá otázka, která souvisí i s tím vyhodnocením průběhu pandemie, a stále o tom politici, ale i odborníci a podnikatelé vystupují v médiích, je strategie zásobování České republiky nejen v době pandemie. My jsme předali někdy před měsícem a půl - a bylo těch iniciativ víc, zhruba 220 firem, které v České republice obchodují se zdravotními pomůckami nebo vyrábějí nějaké komponenty, ať jsou to nanotechnologie, či nějaké jiné součásti, které byly potřeba v danou chvíli. Je to otázka vybavenosti. Jeden ze zásadních problémů té situace, na který zde bylo upozorněno už v lednu, byl skutečně nedostatek zásob pro případnou pandemickou krizi. Jsou v tom zapojeny mapy.
Děkuji.
Jak budu jako poslankyně ve své poslanecké kanceláři vysvětlovat lidem, kteří za mnou přijdou, že jsme tohle dopustili? Tak pokud byli postiženi a neuvědomili si, že DPČ nad 3 tisíce korun měsíčně je brána pro účely Pětadvacítky jako zaměstnanecký poměr. Zase to je celá vládní absurdita pro mě v praxi. Tady byla prohlasována vládní koalicí ta stopka na výpovědi z nájmu. A zatím tedy nevím vůbec o ničem, co byste navrhli. Na tom webu se dají naklikat různé druhy životních situací, co stát navrhuje, jak to má člověk řešit. Takže to je způsob, jak udělat nové lidi v exekucích, jak poslat další lidi do exekucí, a to byl důvod, proč jsem těch 860 tisíc lidí v exekucích a insolvencích zmiňovala. Tito lidé totiž, ano, mají teď jednodušší situaci, protože se povedlo ve sněmovním podvýboru pro exekuce usnadnit některé situace, vyňaly se ze zabavitelných příjmů daňové bonusy a odstupné, povedlo se zastavit zabavování majetku po dobu krize, ale je urychleně potřeba přijmout nový exekuční řád. Přitom právě tím, že už je v projednávání, tak bychom byli schopni to přijmout dostatečně rychle. Stejně tak ti dohodáři, kteří platili pojistné, by měli mít nárok alespoň na nějakou pomoc. A poslední věc, to je směrem k paní poslankyni Aulické. A to je poslední věc, kterou bych uzavřela, že bez digitalizace systémů se úřady práce dál nehnout. Budou dál tak zasekané, jako jsou dnes, a tu pomoc nebude možné dělat efektivně. Děkuji za pozornost a jsem zvědavá na odpověď paní ministryně.
Prosím.
My jsme samozřejmě o tom diskutovali i na výboru pro sociální politiku a i mezi samotnými kolegy u nás v klubu.

A co to je?

A opravdu se mi nelíbí, když tady naháníme naše úředníky na úřadech práce, to, že opravdu lidem nechtějí pomáhat.
Děkuji.
Jedna věc jsou dohodáři, kteří to mají jako hlavní zdroj příjmů. A druhá věc jsou lidé, kteří mají jako hlavní zdroj příjmů OSVČ a k tomu mají jednu malou dohodu o pracovní činnosti.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Prvotně skutečně vláda rozhodla, že Ministerstvo zdravotnictví bude nakupovat centrálně ochranné prostředky. Takto to bylo rozhodnuto. A následně byl vyhlášen nouzový stav. Ale bylo to prvně Ministerstvo zdravotnictví, které samostatně nakupovalo ochranné prostředky, a primárně samozřejmě pro naše nemocnice. Já jsem opakovaně, stokrát říkal, že ty objednávky byly zrušeny. A ne na základě toho, že bychom se řídili podle investigativců od Pirátů nebo podle nějaké analytické komise od Pirátů, ale na základě toho, že prostě ty firmy dodaly nekvalitní výrobky. A my jsme jasně řekli, že platíme po dodání. A já bych ještě tady znovu chtěl zdůraznit jednu věc, která kolovala v médiích, a bylo by dobře ji uvést na pravou míru - jak je to s těmi certifikáty. Toto potvrdila i Česká obchodní inspekce a je to doporučení Evropské komise, protože ten problém byl širší, i v jiných zemích. Takže jenom ať uvedeme na pravou míru tu debatu o certifikátech. A pokud jde o ty ceny, to jsem opět také několikrát tady vysvětloval, jak jsme na tom jako Ministerstvo zdravotnictví, kde jsme nakupovali.
To znamená, jak postupovat v této situaci. Ty plakáty byly vylepeny ve 120 městech. Mimořádná školení zaměstnanců úřadů práce, tak aby skutečně ty informace prokapaly až do terénu, a cílená komunikace s různými zájmovými spolky nebo zastřešujícími organizacemi ohrožených skupin obyvatelstva. Těch navazujících dalších 24 kroků nebudu zmiňovat. Možná jedna věc, která zapadla, a myslím si, že by tato vzácná Sněmovna o tom měla být informována. Ostatní opatření v oblasti sociálních služeb nebudu vyjmenovávat, můžete si je všechna přečíst. Skutečně jsme udělali velký kus práce. A ještě poslední věc. Já mám vždycky velký problém, když se lže. To je prostě - já to špatně snáším v politice, když se lže. Ono už to tady padlo. Co bylo těch 48 nebo 49 korun? Kdyby si žádal víc, tak to asi dopadne jinak. Takže prosím vás, nemanipulujte informacemi.
To je ten Hengxin Enterprises Limited, NEVILLE Investment a JADA Investment. A já se vrátím trošku do historie, protože o těch záchranných plánech zde mluví ministři ANO -
Hezký podvečer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já musím říct, že kolega Lipavský jistě převzal zajímavé téma, ale je mimo návrh programu - Buď se dohodneme na tom, že budeme hovořit k tématu, jako nikdo nebránil těm, kteří svolávali tuto schůzi, aby tam dali další body, to jistě je v pořádku, ale pokud se máme bavit o nákupech zdravotnického materiálu, tak se bavme o nákupu zdravotnického materiálu. To je v pořádku. Body se nemohou vyměnit, můžeme schválit, nebo neschválit program schůze. Ten jsme schválili a rád bych, aby každý, komu bude uděleno slovo, se toho tématu držel.
Co jiného, když ministři mluví o tom, že budou kupovat Smartwings, je podíl v soukromé firmě?
Ale to se netýká zdravotnického materiálu, pane poslanče. Nevím o tom, že by Smartwings nakupovaly zdravotnický materiál včetně těch, kteří ho mají. Pane poslanče, nenuťte mě, abych vám vysvětloval jednací řád, který jistě musíte jako poslanec Poslanecké sněmovny znát. Já bych byl rád, abychom se chovali k sobě korektně.
Ale samozřejmě necítím se na to, abych se s vámi přetlačoval, takže pokud mi chcete to slovo odebrat, tak mi ho odeberte, ale musí to jasně zaznít z vašich úst. Téma zní - Informace vlády o nákupech zdravotnického materiálu a podílu v soukromých firmách či jiných zvažovaných intervencích. Není tam jasně řečeno, že to musí být nutně zdravotnický materiál, to prostě není v té podstatě. A dokonce tak jsem si to i domlouval v rámci -
Pokud tedy nesouhlasíte s mým výkladem a trváte na tom, aby o tom rozhodla Poslanecká sněmovna, já vám neodeberu slovo, pokud Poslanecká sněmovna řekne, že nesouhlasí s postupem předsedajícího, což je jediné možné řešení v rámci jednacího řádu. Tedy vnímám vaše vystoupení tak, že zpochybňujete mé upozornění, že jsme mimo téma, a zpochybňujete postup předsedajícího, když jsem vás upozornil, že jste mimo téma. O tom, jestli postupuji správně, nebo nepostupuji správně, nechám rozhodnout Poslaneckou sněmovnu.